Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, je zbytečné říkat, že jsem ministrem deset dní a že se seznamuji se základními principy práce ministerstva. Dle doporučení Legislativní rady vlády byl cíl zúžen do aktuální podoby tak, aby odpovídal předmětu návrhu zákona k ochraně veřejných financí. Doplněním uvedené věty by návrh zákona upravoval mnohem širší okruh vztahů, než je zamýšleno. Je to jeden ze základních pilířů systému řízení a kontroly veřejných financí a nástroj pro dosažení základního cíle nakládání s veřejnými prostředky efektivně, účelně a hospodárně. Cíl zákona je také výsledkem jednání s připomínkovými místy, která se explicitně vyjádřila, že požadují úpravu řízení rizik především legislativní cestou. Návrh zákona stanovuje povinnost řídit interní audit v případě splnění kritérií, která jsou výsledkem shody s připomínkovými místy a reflektují potřebnost tohoto mechanismu v daných organizacích. U organizací s nízkou mírou rizika nemá smysl v souladu se zásadou přiměřenosti útvar interního auditu zřizovat a funkci interního auditu nelze nahradit jinými opatřeními. S ohledem na personální problémy malých obcí a jiných malých organizací není účelné zřizovat náhradní útvary za interní audit nebo zaměstnávat další osoby, které by sledovaly spolehlivost a účinnost nastavení řídicích a kontrolních mechanismů. Takovýto mechanismus by představoval jen další náklady a administrativní zátěž. To rozhodně nechceme. Všechny ostatní návrhy jsou buď jazyková korektura, nebo nejsou podstatné. Ministerstvo financí k nim má stanovisko neutrální a znovu děkuji panu poslanci Klánovi za důkladné přečtení tohoto zákona. Jenom upozorňuji, že chyby dělá každý. Návrh zákona nestanovuje povinnost zpracovat výroční kontrolní zprávu nově. Výroční zpráva bude obsahovat jen nejdůležitější informace o řídicí ekonomické kontrole. Ve srovnání se zprávou o výsledcích finančních kontrol, která se předkládá dnes, bude výroční kontrolní zpráva výrazně zjednodušena po formální i obsahové stránce. Zpráva bude požadovat jen minimální nutné informace o řídicí ekonomické kontrole a bude předkládána jednou ročně prostřednictvím informačního systému.
Omlouvám se, ukončuji hlasování, prohlašuji ho za zmatečné. Budeme tedy hlasovat o námitce pana poslance Velebného. Kdo je proti? Tady také padlo po pevně zařazených bodech, paní poslankyně, tak si jenom ověřuji, zda to platí. Středa odpoledne po pevně zařazených bodech. Kdo je proti? Nový bod, který by zněl, také prosím o kontrolu, Neplnění usnesení Poslanecké sněmovny k OKD. Podle mých poznámek by to bylo po bodu 236, což je smlouva CETA. Tak, teď je to snad jasné. Kdo je proti? Kdo je proti? Otevírám bod
Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády. Vzhledem k tomu, že se jedná o druhé čtení, nechci vás tady zatěžovat obsahem tohoto návrhu stykového zákona, jen bych rád upřesnil některé informace hlavně z médií, které probíhaly po prvním čtení, kde palcové titulky Vy, co jste se tím zabývali, jste zjistili, že to byl pouze mediální výstřelek, v žádném případě nedochází k posilování pravomocí jedné komory na úkor komory druhé. Jde pouze o upřesnění toho, co bylo dosud v jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
Nejde o plané varování. Přední islamisté nedávno prezentovali falešnou tvář islámu dokonce i na půdě Karlovy univerzity. Kvůli tomuto incidentu se z České republiky odstěhoval, ale vrátil se a dnes, konkrétně minulý týden, opět u nás byl školitelem politického islámu. Tato ideologie, tedy islám, je milionkrát nebezpečnější než hitlerovský nacismus. Tato ideologie zničila civilizaci Řecka v Malé Asii a starobylou civilizaci v Egyptě. Římskou civilizaci nezničili Germáni, ale opět islámská okupace Středomoří vedla k pádu největšího impéria těch dob. Evropa následně odolávala po staletí nepřetržitým útokům muslimů ze všech stran a válka muslimů o světovou nadvládu nikdy neskončila. K dobytí Evropy muslimy se otevřeně hlásí i náš údajný spojenec turecký prezident Erdogan. Islámskou ideologii nelze srovnávat s křesťanstvím nebo jinými náboženstvími, jelikož zatímco Ježíš hlásá sekulární stát a nenásilí, tak Korán a Sunna jednoznačně přikazují boj všemi prostředky za vítězství islámu na celé planetě a hlásají, že tento boj je nekonečný. Dámy a pánové, svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, a svoboda islámu končí v momentě, kdy začne popírat naši svobodu a naše práva.
Pan poslanec Černoch již vystoupil, takže stahuje.
Dobré odpoledne dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já věřím, že už koalice se dohodla, ujasnila si tyto věci. V podstatě byl to jeden z bodů, který přispěl k vyvolání vládní krize. Všichni byli proti, všichni kritizovali tento stav, že mnoho firem využilo tuto díru, která je v zákoně, a navrhovali, aby se s tím něco řešilo tak, jako bývalý pan ministr Babiš současně také podal návrh na řešení této záležitosti. V minulém hlasování bylo vidět, které poslanecké kluby nemají zájem o podpoření tohoto návrhu. Tak já věřím, že tentokrát již poslanecké kluby ve Sněmovně dostojí tomu, že ve svém hlasování projeví také to, co veřejně prezentují a že odstraníme jednoznačně do budoucna to, aby korunové dluhopisy nepodléhaly zdanění. To ponechávám další diskusi, ale nový návrh, který jsem podal, jednoznačně stanovuje, že u korunových dluhopisů nebude možno využít vyhnutí se placení daní.
Děkuji.
Domnívám se, že všichni víte, o co se jedná. Není to návrh jenom můj. Myslím si, že to nebude nijak rušit. Prosím o předřazení bodu číslo 156 za pevně zařazené schválené body na středu odpoledne.
Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Za prvé bych si dovolila navrhnout vyřazení tisku 495 z programu schůze. Jedná se o vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů. Jsou to ty bezpečnostní agentury, které byly několikrát diskutovány na výborech a na kterých není shoda na této změně ani v rámci vládní koalice, takže si myslím, že je úplně zbytečné, abychom se tímto návrhem zákona na konci volebního období zabývali.
Prošel i rozpočtovým výborem, kdy byl několikrát přerušován právě na podávání pozměňovacích návrhů. Takové veřejné slyšení tady v Poslanecké sněmovně. Jinak samozřejmě zákon přináší řadu jistě potřebných mechanismů, to nikdo určitě nezpochybňuje, které se týkají dozorové pravomoci centrální banky. Má ale spoustu těch ale. Zároveň totiž přináší nová pravidla, která mohou mít zásadní dopady na hypoteční trh a na dostupnost bydlení v České republice, to je třeba si upřímně říci, protože dává České národní bance poměrně významnou zákonnou pravomoc, a to je regulovat hypoteční trh. A žádná banka samozřejmě nebude moci poskytnout úvěr, pokud klient nesplní byť jen jediné z takto nastavených kritérií, a to bez ohledu na zohlednění jakýchkoli jiných individuálních okolností u konkrétního klienta. Ano, připouští se tam určité procento výjimek. O tom také byla diskuse. Já už jsem tady o tom hovořil. Ano, je třeba souhlasit s tím, že je třeba zmenšovat systémové riziko pro finanční stabilitu trhu. To nikdo nezpochybňuje. Zákon zohledňuje makroekonomické nástroje. Naskýtá se tedy řada otázek. A není třeba připomínat, že bydlení, dobré, kvalitní bydlení, přiměřené bydlení je základem fungující rodiny. A to přece chceme, aby rodiny měly vlastní bydlení, aby mohly fungovat ve vlastním bydlení. A opatření centrální banky by toto určitě ztěžovat nemělo. To určitě pravda je. Ale já si myslím, že samotné banky v České republice se v tomto směru chovají jistě velmi obezřetně. Je výrazně nízké. Jasné podmínky, jak mají vůči klientovi vystupovat, co všechno musí klient předložit. Naskýtá se také otázka, zda přísnější kritéria k získání hypotéky nepovedou přirozeně k tomu, že lidé budou hledat finanční zdroje pro financování svého bydlení jinde než v bankách. Dalším takovým příkladem mohou být dopady na refinancování již dříve poskytnutých úvěrů. A to přece chceme všichni, aby co největší vrstvy našich obyvatel měly možnost mít vlastní bydlení.
Kdo je proti? Prosím o nové přihlášení a budeme hlasovat. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? To jsou všechny návrhy pana předsedy Sklenáka. Odděleně. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro. Bez námitky, v tom případě návrh přijat nebyl. Bod 87 - referendum - dnes po pevně zařazených bodech. Návrh přijat nebyl. Kdo je proti?
Ještě mi dovolte se stručně vyjádřit také k druhé části novely, která bývá rovněž někdy napadána, a to je oddíl, který se jmenuje Obchody na volném trhu a úvěrové operace. Například zbytečně omezuje splatnost operací ČNB s bankami na tři měsíce. Předpokládá, že centrální banka usměrňuje pouze fungování peněžního trhu, to je pouze instrumenty se splatností do jednoho roku. Od roku 1993 byly obchodními partnery při měnově politických operacích v ČNB pouze banky. Je to zcela v souladu s potřebami efektivního řízení měnové politiky pro případ, jak už jsem uvedl, pouze nepříznivého nebo velmi nepříznivého ekonomického vývoje. Jsme malá otevřená ekonomika. Vždycky z vnějšího prostředí taková situace může nastat. Potom měnit legislativu je příliš pozdě a mohlo by to vážně narušit schopnost centrální banky včas a efektivně zasáhnout. Chtěl bych vás znovu vyzvat k velmi odpovědnému posouzení této problematiky. Suma těchto selhání, suma těchto problémů může být velkým zdrojem rizika a nestability pro celou společnost a její veřejné finance. Děkuji vám za možnost vystoupit a za pozornost, kterou jste mi věnovali.
Mám jenom dvě minuty a musím se velmi ohradit proti tomu tónu, který jste tady slyšeli. Tady, pokud vím, tak nesedí nikdo, kdo měl cokoliv společného s nějakými čachry. Já si myslím, že takovéhle jednání si tady nezasluhujeme. Já tady chci slyšet čísla, fakta, data, tak jak to tady předváděli předchozí guvernéři, a vždycky jsme prakticky automaticky bez velkých diskusí jejich materiály schvalovali.
Hezký a příjemný podvečer milé kolegyně, vážený pane předsedající, vážený pane guvernére. Splácení úvěru v České republice je zatím na vynikající úrovni. A pokud by se situace splácení zhoršila, občané České republiky mají možnost nemovitost prodat a přestěhovat se například do menších nemovitostí. Česká národní banka chce omezovat jen určitý typ úvěrů. Regulace by se měla vztahovat pouze na úvěry zajištěné obytnou nemovitostí, tedy hypotéky, které jsou poskytovány díky kvalitě zajištění na dlouhou dobu a za nízké úrokové sazby. Zase zdůvodnění: Refinancování vlastního úvěru musí být vyjmuto, jelikož by se klienti bank stali rukojmími největších bank s historicky získaným portfoliem hypotečních klientů. Postupně by se tak stalo, že by se nejen omezily nové hypoteční úvěry, ale současně portfolio poskytnutých hypotečních úvěrů by bylo uměle snižováno ve prospěch nájmů.
Možná že se to zdá někomu podivné, že navrhuji pevně zařadit vládní návrh zákona. Ale stejný návrh jsem předkládal již před třemi lety Poslanecké sněmovně. Vláda tento návrh zákona předložila před více než rokem. Připomínám, že 31. 5. letošního roku vláda projednala sjednání dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky. Je tedy s podivem, že jeden z návrhů - Jsem přesvědčen, že je důležité, abychom po zrušení sankcí, které uznalo celé světové společenství, tento nadbytečný zákon zrušili.
Děkuji a ještě s přednostním právem pan ministr Chvojka.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Ministr pro zdržování je o něco lepší. Je smutné, že to na tom internetu schytávám jenom já, ale je to prostě účelovka, jak říká klasik, nedá se nic dělat. Tímto je zdravím. Ale pak je smutné, když Rekonstrukce státu napíše: díky, že diskutujete, ale zkuste to prosím slušně, i když jde o politiku. Na druhou stranu tento zákon má spoustu věcí, které se musí pořešit, a určitě se řešit ještě budou. A je potřeba říci, že tato vláda má prostě více priorit, než je zákon o NKÚ. Je mi to líto, že si kluci a holky z Rekonstrukce státu myslí, že tato vláda má jenom jednu prioritu. Takže já bych nerad byl opět terčem dam a chlapců z Rekonstrukce státu, že za něco můžu. A já myslím, že zařazen bude na zítřek. Může se stát, že se i přesto neprojedná, protože tam bude spousta jiných věcí, jako třeba zákoník práce. A na závěr malý apel.
Děkuji ještě jednou za slovo.
Také děkuji.
Tolik tedy moje zpravodajská zpráva a seznámení s usnesením rozpočtového výboru, které najdete také pod příslušným sněmovním tiskem.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To není technická novela. Nestandardní nástroje měnové politiky. Doufám, že to říkám správně. Na tom se určitě shodujeme, v tom problém není. Máme to šanci změnit, pokud přijmeme některé pozměňovací návrhy, to určitě ano, a pokud ne, tak když to neuděláte vy, tak to budeme dělat my voličům, že to jsou ti, kteří vám brání pořídit si vlastní bydlení. Stejně to ty banky obcházejí. A podívejte se, co to udělalo s hypotékami. Ceny hypoték šly nahoru a půjdou znova nahoru. A mnozí se do toho určitě nedostanou. Myslím, že je to pravda. Anebo to úplně pravda není, a pak musíme něco řešit.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. A v rozpravě pokračujeme vystoupením guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka.
Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za možnost zde vystoupit. České banky jsou zdravé, samozřejmě, ale my chceme, aby byly zdravé trvale. Možná na rozdíl od vás, jak se zdá. Všechny krize, které v posledních desetiletích zažil svět v oblasti financí, vznikaly, měly zárodky v těch nejlepších časech.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Prosím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Přihlášeno 138. pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Děkuji.
Ptám se, kdo je pro tento návrh. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh.
Já bych jej ještě jednou přečetl: Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle... Pardon, omlouvám se.
Ještě okamžik, zřejmě dojde ke zpochybnění hlasování... Prosím, pane poslanče.
Zpochybňuji hlasování.
U kterého hlasování to bylo, prosím? U paní Věry Pickové. Kdo je proti? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut.
Děkuji.
Kdo je proti tomuto návrhu? Končím tento bod. Nyní zde přečtu několik omluv. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Dan Ťok. Pane ministře, prosím, máte slovo. Poprosím kolegy, kteří mají potřebu si něco sdělit, aby tak činili v předsálí a nerušili jednání. Prosím, pane ministře.
Návrh v souladu s unijním právem upravuje rozložení pracovní doby a odpočinku zaměstnanců ve vnitrozemské vodní dopravě, obsah evidence pracovní doby a vztah navrhované právní úpravy k zákoníku práce. Nad rámec transpozice evropské směrnice i drobná úprava a doplnění některých nevyhovujících ustanovení platného zákona o vnitrozemské plavbě, jejichž stávající znění způsobuje problémy v aplikační praxi. Návrh zákona byl přikázán hospodářskému výboru, který přijal dne 19. dubna roku 2017 usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 910 ve znění předloženého vládního návrhu zákona.
Jak už tady zaznělo, návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančními.
Spousta lidí si vzala úrokové sazby, mají fixaci na tři, na pět let.
Pokračujeme řádnou přihláškou pana poslance Miroslava Opálky.
Ono vše souvisí se vším. A byt není běžné zboží. A nakonec bydlení je v naší společnosti naštěstí i právem. To je jedna věc, která křiví trh.